Děkuji, paní předsedající. Páni ministři, dámy a pánové, já jsem poslouchal projev pana ministra Rakušana. Teď nebudu řešit různé politické půtky, ale pro mě tam zazněly dvě věci. A já jsem rád, že to tam zaznělo skutečně, to, že i on vlastně říká, že je chyba, v čem byl ten střet zájmů, spojovat funkci placeného advokáta a politiku. To je chyba, nepochybně. A v zásadě to je to, co navrhuji v tom usnesení. Spousta z vás si myslí, že to bylo přes čáru. Takže pochopitelně máte právo neschválit program. A tomu budu i rozumět. Ale rozhodnutí je na vás.
Nyní je zatím poslední přihlášený, a to pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tak tato informace si myslím, že by tady měla zaznít, a já bych chtěl opravdu požádat zástupce hnutí STAN, zdali by vyjasnili tuto otázku. Tak to si myslím, že by se mělo opravdu vyjasnit a že to je ještě o to více na to, aby pan Stanislav Polčák rezignoval na svůj mandát europoslance, a myslím, že by ho k tomu měl předseda hnutí STAN Vít Rakušan opravdu vyzvat.
No nic. Bylo jim to jedno. To, že vznikla politická dohoda, je skvělé. Myslím, že morálka, to je to slovo, které vůbec neznáte. Ano, ano, trestný čin to nebyl. Stanislav Polčák ho má. A kryjí ho a kryjí i v dalších křivárnách. Jsou to takoví ti klasičtí slouhové svého pána. Prostě co je doma, to se počítá. A my tady zítra budeme mít zákon o střetu zájmů. A uvidíme zítra, jak to bude. Protože koukám, že to je určitě náš společný zájem. Za co? Za nic! No tak prostě za kolik? A je fakt směšné, že tady namítají.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Poprosím kolegy a kolegyně o klid.
Protože takto je to schválené v rámci zákona o registru smluv. To znamená, že pokud dneska budete ty smlouvy hledat, tak v registru smluv nejsou. Druhá reakce. Já bych nikdy neočekávala, že tady, pane předsedo, prostřednictvím paní předsedající, přijdete a budete tady prakticky na všechny chrlit, že všichni všechno udělali špatně, a snažit se svým způsobem zakrýt tuto věc, a já pořád opakuji, věc, která se dotýká poslanců, protože poslanci tento zákon tady schválili. A hází to na nás pohled, že se tady schvalují zákony, za které si pak pan Polčák naúčtoval 8 milionů korun. Já jsem si v tu chvíli říkala, slyším já vůbec dobře? Zákon o lobbingu. Tak chceme zákon o lobbingu, nebo nechceme zákon o lobbingu? Dneska to vyšlo u paní Slonkové, že jsem nemluvila pravdu, asi někdo s paní Slonkovou hovořil. No co se stalo?
Já zatím neeviduji žádného dalšího přihlášeného, který by před hlasováním o návrhu pořadu 18. schůze Poslanecké sněmovny chtěl ještě vystoupit, čili nezbývá nám než přistoupit k tomu, že budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 18. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Protože vidím, že se počet přihlášených pomalu ustálil, tak ještě znovu opakuji pro ty, kteří doběhli na poslední chvíli, že v tuto chvíli je před námi hlasování. Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 18. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je proti? Pořad schůze nebyl schválen. A dovolím si vám připomenout, že 16. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat zítra, to je v pátek 8. dubna v 9 hodin.
Já jenom nepřijímám výzvu pana Okamury a důrazně ho žádám, aby to nedělal, o čem tady mám, nebo nemám mluvit. Prosím, prostřednictvím paní předsedající, neříkejte mi, o čem smím a nesmím mluvit za řečnickým pultíkem v Poslanecké sněmovně. To vám opravdu nepřísluší. Vy jste dokonce pracoval na Štědrý den i na Silvestra. Já skutečně nechápu, kde zrovna vy, zástupci hnutí ANO a SPD, berete nějakou tu morální převahu, s kterou ostatním stranám a hnutím budete říkat, jakým způsobem mají řešit svoje kauzy. A my to řešíme. Já nevím, kdo z vás ji tady tímhle způsobem vyvodil. Prověřování kauzy Stoka spojené s panem Faltýnkem, jeho poznámky v deníčku, pohlídej mi dotaci, nebo skutečný vlastník já. Budeme k tomu také svolávat mimořádné schůze? Dva miliony ze státního rozpočtu za fotky s pávem, údajně, podle médií. Já jiné informace nemám. Policii nezneužíváním a nadstandardně se neinformuji, ale údajně podle médií se o to také zajímá policie. Budeme svolávat mimořádnou schůzi k této kauze? Nebudeme! A víte proč? Protože doba, kdy střet zájmů jako takový byl politickým tématem, nikdy neodstúpim a podobně, ta je pryč. Ať případné prohřešky a případné trestné činy řeší nezávisle policie a nehrajme si na to my tady v Poslanecké sněmovně. Dnešní kauza z rána například, opět na Seznamu: 50 milionů korun pro firmy spojené s holdingem, které dalo ministerstvo ministra Havlíčka na kompenzace za vyšší cenu elektřiny, kdy byl do nebezpečí uveden i náměstek toho ministerstva. To vás nezajímá? Vy samí lidé, kteří máte tohle všechno na krku a za sebou, nám tady budete říkat, jak my máme řešit problém, s kterým se hnutí STAN setkalo? A znovu opakuji, rozdíl mezi námi je, že vy to neřešíte a neposunuli jste to o centimetr. My jsme každou jednotlivou kauzu anebo situaci spojenou s hnutím STAN řešili. Ta dáma se jmenuje Pavla Chadimová a je to nestraník, který s hnutím STAN nemá nic společného. Pan kolega Fiala se diví, že je tam zastoupen pan hejtman Netolický? Prostřednictvím paní předsedající, pane předsedo Fialo, vy mě podezříváte, že sociální demokrat je moje nominace? Že já jsem tam nominoval sociálního demokrata? Jsou tři místa v dozorčí radě. Jedno pro zástupce větších měst, jedno pro kraje a jedno pro zástupce malých vesnic, kde je nestranička Pavla Chadimová, a nominace pana Netolického je nominací Asociace krajů České republiky, kde o tom hlasovali. Asi prošla nějakým hlasováním. Já nevím. Já jsem jenom dostal jméno od Asociace krajů. Ta vybrala Martina Netolického. Já jim rozhodně nebudu kádrovat, kterého hejtmana oni pošlou do dozorčí rady. O čem to tady vůbec mluvíte? A setkání pana Redla s panem Knapem a podobně? Tak si sáhněte do svědomí. Podívejte se - dobře, uznávám, tady ne SPD, ale sociální demokracie, komunisté, ANO - na ty stranické nominace, které jste měli v dozorčí radě. My je tam teď nemáme. My tam máme opravdové manažery a tři zástupce regionálních asociací. Naopak Dozorčí rada České pošty byla vyčištěna ode všech těch politických trafikantů, kteří tam seděli v minulém volebním období a nechali Českou poštu dojít do takové ekonomické mizérie, v které se ocitá nyní. Protože to byla trafika, protože ti lidé tomu nerozuměli a protože si tam jenom chodili pro dobrý plat. Křičeli jste v tom minulém období, kdy tam seděli komunisté, sociální demokraté a lidé z ANO? To jste křičeli? Já mám pocit, že ne. Já jsem to tady neslyšel. A ta Česká pošta je zadluženou institucí s obrovitánskými problémy. My tam dali řadu kvalitních manažerů. Můžu vám ukázat jejich životopisy, jejich pozadí, můžu vám ukázat, co mají v životě za sebou. Ukažte mi prosím rozpočtový řádek, ve kterém by bylo, prostřednictvím paní předsedající, napsáno, že byla schválena odměna panu starostovi. Jako bývalá starostka určitě paní místopředsedkyně Vildumetzová ví, že to je schválený rozpočet. Žádná odměna schválena nebyla, a dokonce ani v tom rozpočtu nikde nenajdete položku, když se podíváte, jak vypadá, odměna starostovi. Odměna starostovi je velmi specifický úkon, který se musí schvalovat zvláštním usnesením na zastupitelstvu a může tvořit maximálně dvojnásobek starostenského platu. K ničemu takovému nedošlo a nic takového dokonce v tom rozpočtu ani není napsáno, tak prosím ta fakta tady uvádějme co nejpřesněji! Ty dotazy, které tady má pan předseda Okamura, ono to jeho hnutí funguje asi jinak. Jsem rád, že nevím, jak funguje zevnitř, ale asi nefunguje demokraticky. Mají k tomu určitě své důvody. Ale my nefungujeme jako ta hnutí tady, že co řekne předseda, se stane. U nás rozhodují lidé ve volbách. Těm volbám se říká primární volby. Moji podporu při obhajobě tohoto mandátu pan europoslanec Polčák mít nebude, ale já vám neumím v demokratickém hnutí říct, kdo kam bude a nebude nominován, dva roky dopředu. Promiňte, takto to u nás nefunguje, a já jsem moc rád, že to u nás tímhle způsobem nefunguje a nikdy fungovat nebude. Suma sumárum, Stanislav Polčák ve střetu zájmů podle českého a evropského práva nebyl, ale jeho pochybení já opravdu spatřuji, jak jsem tady opakovaně řekl, v té rovině etické, v rovině toho, že pokud někdo jako politik prosazuje přijetí zákona, tak by neměl v jiné roli mít z toho jakýkoliv prospěch. A k tomu jsme se přihlásili. Ve chvíli, kdy jsem se to dozvěděl, jsem to považoval za chybu. Za věc, ke které nemělo dojít, a trval jsem na tom, aby tady byla vyvozena jasná politická odpovědnost, což se samozřejmě stalo. Takže suma sumárum, prosím, uvádějme fakta ve vztahu k mé osobě. Nejsem prověřován policií. A pokud tady pan Okamura ještě řekl: zneužívána policie, střet zájmů - no pojďme se nad tím ještě chvilku zamyslet. Takže někdo na mě dá trestní oznámení, třeba Chcípl pes. Policie, protože musí, koná, prověřuje, to je podle zákona. Za to, že na mě někdo někde podal trestní oznámení? Kdokoliv z vás, protože se vám nelíbí, že jsem ministrem vnitra, teoreticky, na mě dáte trestní oznámení. Napíšete ho dobře, policie to začne prověřovat a v té chvíli okamžitě předjímáme, že já jsem ve střetu zájmů, protože na mě někdo, nějaká třetí osoba dala trestní oznámení, a automaticky je tedy předjímáno, že byť nejsem obviněn, byť nejsem obžalován na rozdíl tady od jednoho pana poslance, tak v rámci toho nesmím být v té chvíli ministrem vnitra. Neovlivňuji. A nebudu ji ovlivňovat. Nikdy ji nebudu ovlivňovat. Nezajímal jsem se o svoji kauzu do toho momentu, než mi přišlo rozhodnutí o tom, že je ta daná kauze odložena. Nikoho jsem se neptal. Tu kauzu jsem v žádném případě neřešil jako ministr. Byl jsem na policii podán bez jakýchkoliv výhod oproti jakýmkoli občanům v České republice. Vysvětlení. Takže já bych vás moc žádal, kolegyně, kolegové, o to, abychom i v této debatě, která v téhle chvíli probíhá, používali fakta a abychom si prosím neříkali, kdo o čem bude mluvit. Já jsem si žádnou jinou nezaložil, protože jako předseda STAN jsem rád, že ve STAN jsem. Jsem rád, že jeho kauzy řešíme, tak jak řešíme. A rozhodně se budeme obhajovat před veřejností, před voliči, budeme reagovat na to, co říkají a píší média, ale rozhodně se nebudeme obhajovat před lidmi, kteří mají sami máslo na hlavě.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci.
Takže se nedivte, nedivte se, že jsou ty registry zavřené. Potom bych ráda reagovala na výroky ohledně střetu zájmů pana europoslance. Má to svou logiku, že poslanci, senátoři, europoslanci, kteří jsou například advokáty, lékaři, vědci, vysokoškolskými profesory, vykonávají při svém mandátu tuto svoji profesi, a to z toho důvodu, že pokud by nebyli zvoleni v dalším volebním období, tak by pro ně bylo velmi těžké se do svých oborů vrátit. Tento zákon předložila celá řada poslanců zde ve Sněmovně poslaneckým návrhem, kdy jako první podepsaný byl pan poslanec Hamáček, pan poslanec Vondráček, pan poslanec Gazdík. Zkrátka a dobře, abychom měli jasno, tento zákon byl předložen poslanci. Dále bych se chtěla vyjádřit k osočování, co se týče Sdružení místních samospráv. Bylo to významné a tyto menší obce neměly dost často ani na svůj provoz. A myslím si, že starostové a starostky oceňují, že došlo k nápravě, a také je to v těch obcích vidět, protože jedna třetina finančních prostředků, když je dobře, tak mohla sloužit na investice.
Ještě se hlásí pan předseda klubu hnutí STAN Cogan.
Proto úplně nejsem ten typ politika, který prostě kafrá do všeho. Už to tady neopakujte. To je fakt smutné, že to nezaznamenal. Prostě on má svoje zaměstnance ve sdružení ANO a je v pohodě. Jestli má třeba pocit, že se všechny plné moci na obcích podepisují? Možná mi to tady vysvětlí, protože když někdo něco vypovídá, tak by měl mít - jak bych to řekl? - nějakou základní autoritu. Odpovím i na tu záležitost s interpelacemi. My nevíme, jak může být dlouho. To vy jste byli jiní kofři. Ale máme tady souhlasit a znovu hlasovat věci, které jsou v ústavě? Můžeme si vytahovat jednotlivé věci.
Tak jestli v Praze můžou využít Kongresové centrum, tak v Karlovarském kraji se mohl využít hotel Thermal. Tak já nevím, jak bychom to teď vyřešili, kdyby se tam ta hala nepostavila. Naštvaní byli ti lidé, kterých se to přímo dotklo, že tam tedy nemohli jít na ten zápas, trénink a další věci, které se tam pak z toho důvodu nemohly konat. A znovu zdůrazňuji - a podotýkali, že se to dalo vyřešit jiným způsobem. No a to poslední. A protože jsem tím trpěla já a trpěli tím i ti zastupitelé, tak jsem se prostě rozhodla, že odejdu z funkce starostky. To bych vám jenom chtěla říct, protože se tím i ministerstvo zabývalo.
Nyní je s přednostním právem přihlášený pan předseda klubu hnutí SPD Radim Fiala.
Já velmi krátce k panu předsedovi klubu hnutí STAN Josefu Coganovi, prostřednictvím paní předsedající. Já jsem taky rozpačitý z toho vašeho projevu. Myslím si, že jsou rozpačití i diváci, kteří to možná uvidí na internetu nebo někde. Ale neunikla mi jedna podstatná věc. Vy jste dalším z řečníků hnutí STAN, kteří schvalovali v podstatě to, co udělal pan Polčák. A před vámi to byla paní Kovářová, teď jste to byl vy, pan Rakušan. A já jenom doufám, že to ti lidé viděli, slyšeli nebo že si to někde přečtou.
Já zatím nevidím dalšího přihlášeného, nicméně ještě mi dorazily omluvy.
Tak to jenom taková drobná technická. To jsem vůbec neřekl. A s tím absolutně nesouhlasím. Akorát jsme řekli, že tady byla jakoby těžká hranice, kde je vlastně ta advokátní služba a kde je to politika.
Ale pan Polčák tady lobboval vícekrát. Protože to si myslím, že by mělo být jasné, a vůbec, jak to tam celé bylo. Takže já to nebudu protahovat. Jsou to v podstatě ty faktické otázky. Vidíte, že mluvím v klidu, protože bychom se rádi dobrali těch odpovědí, a nemusíme to tady dlouho řešit. Myslím, že pointou je skutečně ten výkaz. Pan poslanec Polčák byl poslancem dost dlouho, musím říci. Takže o tom to je, jestli o to požádáte pana Polčáka. To přece není žádný problém. Jestli to má hlavu a patu, jestli bude něco průkazného, to je vaše plné právo. Ale já bych chtěl, protože ta debata by měla být věcná, abyste se zdrželi tady nepodloženého napadání ostatních stran s cílem odvést pozornost od tohoto tématu. To by znamenalo, že vlastně nemá argumenty a že se k tomu neumí postavit čelem. Protože kdo jiný by se měl zeptat? Proč tady říkám tu otázku, jestli se zeptat můžeme? Interpelace na premiéra přitom nebyly už ani minule. Premiér Petr Fiala nechce odpovídat na otázky opozice v rámci interpelací v rámci přímého přenosu. Protože premiér Fiala tady včera byl, už není po covidu, protože už tady byl včera ve Sněmovně. Do televize jde sám, do debaty, a nechce jít do žádné televizní debaty s předsedou opoziční strany evidentně, konkrétně například se mnou. Ale evidentně se toho nemůžu dočkat. Já se nebojím. A proč dneska nejsou ty interpelace? Proč nejsou interpelace na ministry a na premiéra? V takto vážné situaci, která tady je - je tady zdražování, které vláda neřeší. Tady je důležité to porovnání s okolními zeměmi. To jsou údaje Sociologického ústavu Akademie věd. Proč nepomáhá lidem, proč nemá čas na české občany.